To je platforma, kdy a nebo kde může vzniknout základ celkové koncepce přenosu působnosti a kde by mělo být i diskutováno, jaké jsou záruky pro nesnížení nebo dokonce nevyloučení možností uplatnění veřejného zájmu v rámci územního plánování. A já jenom říkám - nechtějme prosadit tuto koncepci bez toho, že bereme v úvahu důsledky, kdy jedním z nich dokonce může být až zásah do Ústavy České republiky. Řešení zvolené ve Spolkové republice Německo ve vztahu k prioritním stavbám však není řešením, které z hlediska památkové péče je a může být funkční, a proto i ve vztahu k německému modelu jsme z hlediska zájmů státní památkové péče teprve na začátku hledání východisek, a nikoli na konci, jak by se z pozměňovacího návrhu, předpokládajícího přesun pořizování územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti s ohledem na minimalistickou podobu tohoto návrhu mohlo zdát. Hrozí totiž, že v momentě, kdy budeme chtít změnu prosadit, už nebude existovat část toho, co jsme chtěli nebo měli chránit. Toho já si vážím, té komunikace, a konstatuji, že v řadě případů skutečně jsme jednali, jednání proběhla. O tomto posunu jsme informováni nebyli, proto jsem nucen alespoň v tomto směru načíst pozměňovací návrh, který věc vrací opět do podoby, která odpovídá dohodám uzavřeným v rámci základních připomínek Ministerstva kultury. Takže říkám, takovéto věci vznikají a tady jenom jako kdyby reagují na něco, což už nelze prostě takto nechat, protože ty dopady by byly pro nás devastující. A navzdory tomu mám dojem, že si ani nechceme připustit, že množství zde prosazovaných změn - tak to možná spíš přispěje k havárii celého stavebního práva než k jeho renesanci. A to je něco, co bychom neměli připustit, že ve jménu dobrých úmyslů uděláme něco, co dopadne jako vždycky.
Děkuji panu ministrovi kultury.
Děkuji. Vážený pane ministře, já bych vám chtěl poděkovat. Tady teď jsme byli svědky toho, co znamená - mluv pravdu a nic než pravdu. A nejsme svědky často tady ve Sněmovně, že ministr dokáže tímto způsobem hájit svůj resort. Vy jste v tuto chvíli v zásadě strážce kulturního bohatství a kulturního dědictví této země. A to, co jste tady teď říkal, tak si myslím, že je přesně to, co si zaslouží reflexe toho návrhu, který tady dnes máme. A paní ministryně, když jste nám tady oponovala, že není pravdou, že nebyly věci vypořádány, a že byly dodrženy dohody a že celá vláda za vaším návrhem, poslance Kolovratníka, tedy za tou dnešní verzí, stojí jako jeden muž, tak se chci zeptat. Máte ten samý pocit po vystoupení pana ministra kultury?
Děkuji. Já bych taky rád panu ministrovi kultury poděkoval, protože vlastně řekl tady: Spěchá se, nevíme, jaký to bude mít vliv, a jako ministr kultury varuji, protože to může ohrozit naše kulturní dědictví. A pokud se koukneme na příběhy těch statečných lidí, tak hájení právě těchto hodnot nakonec přivádělo stále víc a víc lidí do opozice vůči tehdejšímu komunistickému režimu.
A já tady odcituji připomínku Nejvyššího správního soudu z tohoto připomínkového řízení. Takže cituji: "Považujeme za nezbytné upozornit na to, že tato změna," míněna integrace rozhodování, "je proveditelná pouze v systému jednotné soustavy stavebních úřadů jako správních úřadů, přímých vykonavatelů státní správy. Naprosto neproveditelná je naopak při současném modelu výkonu stavební správy a souvisejících agend na obecních a krajských úřadech."
Děkuji, jenom v reakci na předřečníka.
Máte slovo, pane ministře.
A vlastně kdybych měl znovu připomenout, o co nám jde. Ochrana kulturního dědictví by neměla být vnímána jako něco, co úplně kritickým, zásadním způsobem ovlivňuje rychlost stavebních řízení v České republice obecně. přijímáme ten zákon pro celou republiku. Takže to je jedna věc, kterou bychom měli mít na paměti. A to není něco, co patří přímo do stavebního zákona, dá se to prostě dělat jinak. Takže to jenom na úvod a teď k té vládní předloze. Já si současně nemyslím, že kdokoliv, kdo se s vládní předlohou seznámil, by dospěl k závěru, že zájmy státní památkové péče vyšly z tohoto kompromisního řešení nějak posíleny, spíš bych řekl, že pravda je opak. Proč se o to snažíme? To je taková ta hravost, se kterou se naši předkové těm detailům věnovali. A jsou to detaily, které můžeme nechat tedy zaniknout, zmizet, vykašlat se na to, přestat se tím zabývat a nechránit to. A současně se dnes zabýváme stavebním zákonem, jehož metou je zjednodušení postupů a nalezení cest, jak minimalizovat byrokratickou zátěž v souvislosti se stavební činností, v celku logicky pak tady hrozí to, že se ochrana těchto detailů často úplně míjí nebo že vlastně na ně prostě není čas a prostor. Přestaneme na ně myslet. A ono se to míjí právě s tou regulací, která vyplývá z projednávaného stavebního zákona. Takže restaurování vnitřní nástěnné fresky, vitrážového okna nebo řemeslná oprava vstupních dveří do zemědělské usedlosti jsou činnosti, které stavební zákon nezajímají a nechávají problematiku na první pohled jen památkové péči. Pokud jsou však ty samé detaily řešeny v rámci celkové rekonstrukce stavebního objektu podle stavebního zákona, hned se nám v rozhodování objeví stavební úřad a zmíněná integrace působnosti dotčených orgánů.
Bude se prostě dít, že ta rychlost, to, že se rozhodne automaticky, povede k velkému množství soudních sporů, a tady je to prezentováno tak, že to bude zrychlení. Myslím si, že každý, kdo se někdy soudil o nějakou podobnou věc, tak ví, že to nepovede k žádnému zrychlení, že to povede k zahlcení soudů a že to povede k velkému zpomalení. To jsou slova vašeho kolegy, paní ministryně, to jsou slova ministra této vlády, který tady od tohoto pultíku varoval před prokorupčním aspektem zákona, který je tady projednáván.
Děkuji. Paní ministryně Dostálová bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já se omlouvám, automaticky vygenerované povolení v návrhu zákona není! Je to součást nějakého dílčího pozměňovacího návrhu, ale v návrhu zákona to není.
Pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou.
Má to, paní ministryně, podporu vašeho klubu, za který jste ministryní, a vaši podporu, nebo nemá?
A nyní je na řadě pan zpravodaj, pan poslanec Kolovratník s přednostním právem. Připraví se pan poslanec Pavel Šindelář.
Já to nejdřív trochu odlehčím. Jsme svědky zřejmě koaliční roztržky, v uvozovkách, k radosti kolegů z opozice, kteří na to reagují. Teď k tomu vážně. Já nevím, v jakém jste hodně detailu, kdo to stanovisko kultury psal, a určitě ho nezpochybňuji, je správné, když se ministr rve za svůj resort a hájí jeho práva. A tady chci vysvětlit, je to opatření proti nečinnosti. Zkrátka hledáme, tak jak jsme si v celém zákoně nastavili ty lhůty, a znovu opakuji, pro koho to děláme? Ale pokud úřady budou rozhodovat ve lhůtě, tak pak samozřejmě nic takového se stát nemusí. Jsou tam nastaveny pevné lhůty. Je to vlastně ta poslední pojistka. Takže možná je to jenom o nedostatečné komunikaci.
Váš příspěvek vyvolal reakce ve formě faktických poznámek. Prosím, máte slovo.
Pan kolega Kolovratník tady rozjel aprílový humor - přečetl nám větu, kterou do toho vkládá, řekl, že je zcela exaktní, a pak přečetl něco, co bylo naprosto neexaktní, o rozvoji kultury, architektonické úrovně v České republice. Tak to mně připadalo jenom na tom úsměvné.
Padá jejich role v oblasti stavebního práva a jsou to samozřejmě také kraje, jejichž hlas byl nejméně vyslyšen či spíše oslyšen. A nalijme si čistého vína, dámy a pánové, tohle je i pád smíšeného modelu veřejné správy. Musím věřit příslibům paní ministryně pro místní rozvoj, že uřídíme tady ve Sněmovně hlasovací procedury a budeme mít jasný cíl, jak už jsem tady několikrát řekla, zjednodušení života občanů, zrychlení výstavby klíčových infrastruktur včetně dopravních a zrychlení a významné zvýšení bytové výstavby. Chtěla bych zmínit také otázku změnového zákona. To samo o sobě - nechci spekulovat - znamená, že asi také nebyl úplně spokojen, a rozhodl se, že pokud nemůže chválit, že bude raději mlčet. Nemlčel ministr kultury, to jste měli, kolegyně a kolegové, možnost slyšet. A asi nikdo nemohl očekávat, že by tento hlas tak, jak zní dnes a v tuto chvíli, na Sněmovně nezazněl. Na závěr chci říct, že se jedná o velkou změnu, a myslím si, že více než kdy jindy platí: Méně je více. Paní ministryně, pane zpravodaji, budu bedlivě sledovat koncovku stavebního zákona.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ondřeje Profanta a připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Pravým důvodem je alibismus plynoucí z resortismu. Problém je, že naše veřejná správa nevystupuje jako jeden celek, který se snaží problémy řešit, namísto toho se každá dílčí část alibisticky schovává v rámci ohrádky své kompetence. Mohlo by se zdát, že jeden centrální úřad toto vyřeší, avšak takovou zkušenost s velkými centrálními úřady nemáme. Dovolil bych si zmínit například Generální finanční ředitelství a jeho rozdílnou rozhodovací praxi v různých krajích a podobně. Pokud nebude vůle toto odstranit, tak žádná formální změna nám nepomůže.
Pane poslanče, je 13 hodin, takže budete mít možnost po pauze. Já tedy vyhlašuji pauzu na hodinu a půl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Předložený návrh zákona počítá s tím, že posuzovat soulad plánovacích smluv s právními předpisy a rozhodovat spory z nich plynoucí bude Nejvyšší stavební úřad. Tato konstrukce je zjevně inspirovaná úpravou veřejnoprávních smluv ve správním řádu, aniž bere v úvahu rozdílnost veřejnoprávních smluv a plánovacích smluv ve smyslu předloženého návrhu. O sporech z plánovací smlouvy by tím pádem neměl rozhodovat nadřízený správní orgán, zde tedy Nejvyšší stavební úřad, ale občanskoprávní soud. Ani z pohledu efektivity veřejné správy není vhodné zatěžovat nově zřízený úřad s celostátní působností, která v některých případech bude spíše bagatelního charakteru. Agenda plánovacích smluv by kvůli nutnosti možného soudního přezkumu zatížila i správní soudy a vzhledem k tomu, že návrh zákona nevylučuje odvolání, také Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak to je tedy vše a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Petr Sadovský, připraví se pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Současně navrhujeme, aby v jednotném standardu byla vyhotovována i územní opatření jakožto závazné nástroje územního plánování, které mají významný územní průměr.
Pozměňovací návrh 7939 zásadním způsobem napravuje riziko právní diskontinuity právního prostředí v případě pražských stavebních předpisů. Proto by bylo nešťastné novou právní úpravou automaticky zrušit platnost stávající normy. Pozměňovací návrh 7940 se dotýká problematiky hluku. Navazuje na nález Ústavního soudu a reaguje na množství problémů, které jsou způsobeny tím, že současná právní úprava klade fyzikálně, technicky či ekonomicky naprosto nesplnitelné nároky na stavby. Současně neumožňuje činit opatření, která vedou ke snižování hluku. Proto se navrhuje právní úprava, kterou je možné v praxi aplikovat. Čeho konkrétně se tedy tento bod týká? Mění se úprava ochrany před hlukem, která by měla stanovit jako požadavek na stavby ochranu před hlukem v chráněném vnitřním, ale nikoliv však ve venkovním prostoru stavby. Nově doplněné ustanovení umožňuje odchýlit se od podmínek stanovených v regulačním plánu, pokud to bude nezbytné nebo vynucené s ohledem na požadavky právních předpisů, které svou podrobností odpovídají obsahu dokumentace pro povolení záměru, tedy jsou podrobnější než podmínky stanovené v regulačním plánu. V těchto případech má správní orgán sám vyhodnotit potřebnost odchylného řešení, a pokud dospěje k závěru, že je třeba se od regulačního plánu v daném případě odchýlit, má mít možnost tak učinit a záměr povolit. Bez této výjimky by totiž nemohl záměr povolit do doby, než by došlo ke změně regulačního plánu, což by vedlo ke značným průtahům při povolování záměrů, v mnoha případech až o roky. Není přece možné, aby stavebník zahájil stavbu a v mezičase se začaly soudit úřady. Nemůžeme takto hazardovat. Resorty své gesce metodicky povedou, povedou úředníky vzhledem k obsahu agend. Řešení vzájemných sporů úřadů by nemělo být přenášeno na soudy, musí je řešit vnitřními procesy. Pozměňovací návrh 7944 se zabývá přístupem k pozemkům. To je z mého pohledu velmi důležité. Pokud bychom to neopravili, tak by obce buď stavbu domku neumožnily, nebo nepřevzaly odpovědnost za financování údržby i v případech, kdy si náklady na přístupy hradí vlastník dobrovolně sám nebo se skládá více uživatelů na základě věcného břemene. Ve zkráceném postupu je spojeno rozhodnutí o pořízení změny se schválením takzvaného obsahu změny, která nahrazuje formalizované zadání, a díky tomu je možné přistoupit hned poté k zahájení pořizování a projednávání návrhu změny. Návrhem číslo 7966 zrovnoprávňuji postavení stavebníka a vlastníka stavby v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí stavebního úřadu. Další pozměňovací návrh 7967 doplňuje pravidlo, že pokud soud přizná žalobě odkladný účinek, je povinen o žalobě samotné rozhodnout s nejvyšším urychlením. Vážení kolegové, jak je vidět, tak mnou předkládané pozměňovací návrhy jsou drobné, mají ale nejen své opodstatnění, především ale dále precizují předkládanou normu. Ke všem těmto pozměňovacím návrhům se potom přihlásím v podrobné rozpravě a já už nyní vás žádám ve správný okamžik k jejich podpoře. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Jedna omluva. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Fialová.
V tom se jednoznačně shodujeme.
Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zákon, který je opravdu náročný a po občanském zákoníku možná druhý legislativně nejsložitější zákon v naší zemi. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů. Tady opravdu nemáme být vůbec na co hrdí. Řadíme se mezi africké státy v rychlosti vyřizování stavebních povolení, což si myslím, že pro středoevropskou demokracii je absolutně nepřípustné a nepřijatelné místo. Samozřejmě že nejen Česká republika řeší problémy ve složitosti právní úpravy veřejného stavebního práva a délky povolovacích procesů. Většina evropských států zápolí obdobně jako my s vysokou mírou fragmentace a resortní předurčenosti veřejné správy, nerovnoměrnosti veřejné správy na úrovni obce, regionu, států. Tyto státy hledaly složitě stále a hledají cestu, jak učinit tento systém účinnější a účelnější. V tomto vládním návrhu je mnoho těchto věcí řešeno. Při práci v pracovní skupině k této zákonné normě jsme za SPD kladli důraz, aby vznikl zákon, který nejen urychlí stavební řízení, ale přinese velkou míru digitalizace a transparentnosti. Část zákona se věnuje průběhu stavebního řízení a organizační struktuře stavebních úřadů. V této části zákona SPD požaduje jasný a pragmatický popis procesů u jednotlivých úkonů stavebního řízení. Tak jak jsou stanovené různé druhy stavebních řízení, tak my požadujeme, aby bylo jasně popsáno, jak tato stavební řízení budou procesně probíhat, jakým způsobem se k nim budou jaké složky stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů vyjadřovat, v jakých termínech a s jakými výstupy. Je samozřejmé, že dosáhnout zrychlení stavebního řízení bez jasně popsaných procesů stavebního řízení v informačním systému evidence stavebních postupů je nemožné. Pro občana je důležité zrychlení stavebního řízení a s tím spojené vedlejší pozitivní přínosy, mezi něž patří hlavně zrychlení výstavby s efektem snížení, nebo alespoň zastavení růstu cen bydlení. Pro naše občany je důležité mít možnost získat bydlení, které odpovídá jejich příjmu, bez nehorázného zadlužování prakticky na celý produktivní život. Dále je konstatováno v důvodové zprávě, že míra vydávání stavebních povolení zůstává pod historickým průměrem a regulační překážky pro novou výstavbu stupňují tlak na cenu nemovitostí. Přetrvávají problémy zejména v souvislosti s vymáháním plnění smluv, se získáním stavebních povolení a se složitostí daňového systému. Česká republika se umístila relativně vysoko na žebříčku zemí, co se týká snadnosti podnikání - 30. místo ze 190 není až tak špatné. Maximální mírou digitalizace stavebního řízení je možné posílit transparentnost průběhu stavebního řízení. Stavebník musí mít v každém časovém okamžiku jasný přehled o tom, v jakém stavu je jeho žádost, který úředník na konkrétní části žádosti pracuje a za jak dlouho byla jeho část žádosti vyřízena, včetně informace o zákonných lhůtách vyřízení jednotlivých částí stavebního řízení. V části desáté zákona, která popisuje přestupky, chceme občany uchránit před přehnanými pokutami v případě občanské výstavby. Rozumíme sice principu jednotnosti pokut podle provedeného přestupku, ale přece jen nemůžeme stanovit pokuty pro velkou developerskou výstavbu na stejné úrovni jako pro výstavbu rodinného domu nebo garáže, takže rozsah pokut musí být upraven nejen podle rozsahu stavby, ale podle toho, kdo je samotným investorem. Pokud je to běžný občan, tak opravdu nemůže být stejná pokuta jako pro velký developerský projekt. Takové likvidační paragrafy musí být upraveny, aby občanům nehrozily při řešení bydlení nepřiměřené pokuty a případné exekuční řízení.
Stavební zákon zatím mohl přenechat prováděcím předpisům, usnesením vlády nebo i metodickému vedení v rámci hierarchie výkonu státní správy celou řadu otázek. Zde nejde o principy obhajitelné s oporou v zákonech, ale je třeba posoudit, zda změna této optiky nevyžaduje i vstup do úrovně ústavních předpisů, které s tímto rozsahem výkonu samosprávy nepočítaly a nepředpokládaly také obdobnou míru garance ochrany jednotlivých veřejných zájmů. Postačí neustoupit po dobu 60 dnů a názor obce či kraje nabude vrchu, ať již bylo ze strany dotčeného orgánu navrženo jakékoli kompromisní řešení. Tady opět vidíte jasnou nerovnováhu. Linie řešení rozporu se v důsledku přenesení pořizování rozporu rozdělí do dvou samostatných větví, s jejichž propojením zmíněná ustanovení nepočítají. Pro úplnost dodávám, že řešení rozporu mezi dotčenými orgány může gradovat až rozhodnutím na vládní úrovni. Skutečnost, že rozpor s jedním a tím samým dotyčným orgánem může mít jak samospráva jako pořizovatel, tak jiný dotčený orgán, navržená úprava vůbec neřeší. Zda je tento vstup do účinné veřejnoprávní smlouvy ve vazbě na úpravu ve správním řádu možný, navržená úprava neřeší. Pak by se měl pověřený člen vlády za dotčený orgán účastnit vypořádání rozporu s územní samosprávou a měl by zajistit změnu usnesení vlády, pokud by se na tomto řešení dohodla s územní samosprávou. Zmíněné ustavení je pak nedotaženo i v řadě dalších detailů. Úprava této problematiky je však s ohledem na uvedené skutečnost podružná a neřeší další navazující problémy spojené s tímto ustanovením. A to je právě příklad nejen zájmu státní památkové péče, ale třeba i ochrana, využívání a dalšího rozvoje zdrojů přírodních léčebných lázní, lázeňských míst a podobně. To je taky jeden z důsledků této úpravy. Já ale v tom vidím dneska veliký rozpor. Takřka za každým slovem či každou větou bychom při podrobné diskuzi odborníků na danou oblast zjistili, že to, co se v komplexu může jevit jako nerovnováha, má svůj racionální základ. A na tom nic nemění fakt, že tento základ nemusí být na první pohled běžně patrný. Není to odsud daleko, ale takových příkladů nakonec můžeme najít hodně i v regionech a můžete jich možná sami jmenovat celou řadu. A proto se s obrovskými obavami dívám na zásahy, které jsou na vládní předloze stavebního zákona zde v Poslanecké sněmovně prováděny, aniž bychom byli schopni dohlédnout důsledky změn, jichž jsme tady soustavně svědky. A já se ptám: skutečně tady na půdě Poslanecké sněmovny dohlédneme důsledků těchto změn, změn těchto revolucí, které tu koncepci vládního návrhu takto zcela revolučně mění? Jedná se především o přijetí opatření k ochraně architektonického dědictví nebo předcházení znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků. Je třeba konstatovat, že dosud platné standardy ochrany rozhodně nepředpokládají, že k posouzení dopadu na hodnoty chráněného statku vůbec nedojde. Podle tohoto paragrafu se provede ve stanovených případech povinně přezkumné řízení. Tyto případy však dopadají pouze na část statků chráněných na základě zmíněných úmluv. Navrhovatelem je tady zpravodaj tohoto tisku, protože předmětem přezkumného řízení je přezkum zákonnosti, a nikoliv přezkum věcné správnosti automaticky vygenerovaného rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze prodloužit a je tak velmi zásadní otázkou, jaké dává stavební zákon záruky pro ochranu proti tomuto typu nečinnosti. Nejde mluvit o tom, že by měl dostatečný prostor nebo šanci se prosadit. Tohle se otevírá jako Eldorádo. Vracíme se k řešení, které bylo shledáno jako problematické již v rámci připomínkového řízení. Můžeme konstatovat, nebo vy můžete konstatovat - o co jde, je to jen kultura? No dobře, ale upozorňuji, že ani kultura v tomhle nebyla a není sama. Proti tomuto řešení se postavilo 35 připomínkových míst. Já se domnívám, že opak je pravdou, a tím víc mě zaráží, že s tímto pozměňovacím návrhem tady zpravodaj přichází a znovu to takto vrací do hry. Ti by si měli být vědomi souvislostí, spojených s daným návrhem zákona. Další pozměňovací návrh se stal i námětem médií.
To je v podstatě všechno a přihlásím se k pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. S tím právě souvisí i nutný rozvoj odpovídající infrastruktury, pro kterou je nutno vytvořit právní rámec.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení kolegové, já jsem velmi rád, že se opět posouváme s rekodifikací stavebního práva, především proto, že se jedná o komplexní změnu legislativy, na kterou čeká česká veřejnost a všichni stavebníci již dlouhá léta. Pozměňovací návrh 7934, tak ten směřuje k zachování právní jistoty v území v okamžiku, kdy je například územní plán nebo změna územního plánu napadena nebo zrušena soudem, což je důležité pro předvídatelnost práva a jeho aplikace v území. Je to důležitý moment nejen pro stavebníky, ale také pro samosprávy. Smyslem územní studie je prověřit možnost využití území, které často využívají obce k ověření a nalezení konsenzu o tom, jak konkrétně naplnit územní plán. V územní studii se tedy řeší, co a jak může v území být, a je jedním z předpokladů pro rozhodování. Je proto nezbytné požadavky na stavby nastavit tak, aby města nebyla jednotlivými domy v poli. Tento pozměňovací návrh fakticky vyrovnává postavení občanů a úřadů. Dosud platilo, že zatímco úřady měly lhůty, které byly těžko vymahatelné, občané měli termíny, do kterých museli něco udělat, a pokud to neudělali, tak následovala sankce. Tak jako dotčené orgány mají nově jasné termíny, tak je musí mít i stavební úřad. Stát ve smyslu klíčových základních ústavních principů má přece poskytovat službu občanům, v tomto případě v roli stavebníka.
Je to velmi důležitá věc právě pro ochranu území a jistotu v procesu.